My, daňoví poplatníci. Snížím počet kontrol, to je 10 tisíc. Takže výnosnost jedné kontroly pro státní rozpočet je 300 korun českých. Zajímaly by mě, paní ministryně, náklady na jednu kontrolu. Dovoluji si odhadnout a prognózovat, že i kdyby byl jeden, tak náklady na tu dobu, kterou tam tráví, jsou vyšší než 300 korun. Kolik je průměrná hodinová odměna kontrolora v pracovní den? Vládní koalice tomu říká narovnání tržního prostředí. Myslím, že ty údaje by tady zaznít měly, abychom mohli porovnat efektivitu kontrolní činnosti. My dlouhodobě tvrdíme, že Finanční správa nejraději kontroluje ty malé. Ale zřejmě je to oblíbená činnost. Nevím, jestli dělají fiktivní nákupy, konzumují potraviny, alkohol, protože nevím, co se s tím děje. Ano, možná nám to zvedá hrubý domácí produkt, ale určitě to nebude číslo, které bude nějak vysoké nebo významné ani v těch tržbách, které máme. Já o tom mluvím tak podrobně, protože se tím Finanční správa chlubí, a díky tomu, že to skutečně potvrzuje ten trend, že nejjednodušší je kontrolovat ty nejmenší. Myslím si, že i ta vymahatelnost bude poměrně úspěšná, protože pokud je to v průměru 300 korun, tak to není nijak vysoké. Když si porovnáte z důvodové zprávy, která v té době byla k dispozici v minulém volebním období, tak tam Finanční správa provedla kvalifikovaný odhad, kolik daňových poplatníků se zapojí v první a v druhé vlně.
Ať nám tady řekne, že maďarský ministr zahraničí nemá pravdu. To je potřeba si říct.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Ten návrh je na světě. Dokonce jsem přesvědčen o tom, že momentálně pro řešení situace této zimy není třeba ani žádný zákon. Stačí jenom rozmístit příslušné dopravní značky. My ten zákon podpoříme, bude-li obsahovat tyto myšlenky, případně jsme připraveni jej dokonce projednávat i ve zkráceném jednání, aby byl co nejdříve na světě, aby konečně bylo jasno. Jak to, že byla zanedbána prevence.
Vážený pane předsedo, já jsem se přihlásil, protože jsem chtěl vystoupit k věcem, které se týkají těch dvou paktů, k migraci a o uprchlících. Ta dvě témata se tady prolínají, obě jsou důležitá, obě spolu do značné míry souvisejí, protože obě ukazují určité nedostatky v práci vlády, a myslím, že o obou je potřeba se bavit. Chci na to poukázat trošku z jiné strany, než to tady dělal pan místopředseda Poslanecké sněmovny Okamura. Ale co nedovedu pochopit, je nejednotnost zahraniční politiky, rozdílné výroky veřejně formulované, veřejně sdělované výroky premiéra a předsedy vlády, který je odpovědný za zahraniční politiku, a ministra zahraničí, který má zahraniční politiku v gesci. Dámy a pánové, ať jste z vládního tábora, nebo z opozice, prosím pěkně, toto nepodceňujme. To si nemůže dovolit žádná země, ani mnohem silnější než my, aby měla tak nejednotnou, chaotickou, nekoncepční zahraniční politiku. To nás oslabuje. Nebudeme důvěryhodní! Nebudeme schopní vysvětlit zahraničním partnerům, co vlastně chceme, jaký je náš postoj a proč ten postoj takový je! Jaká je tady situace? Vždyť si to ještě připomeňme. Stanovisko Ministerstva zahraničních věcí, které šlo na vládu, bylo, že se máme zdržet. Nakonec Česká republika byla pro, což nám tady hájí pan ministr Petříček, ale když nám zdůvodňuje, že tam není nic nebezpečného, že to není závazné, že to může Česká republika klidně podpořit, já bych mu třeba i rád věřil, ale pak nechápu, proč stanovisko Ministerstva zahraničních věcí bylo, ať se zdržíme, a proč premiér říká, že to je nebezpečné a že to podpořit nemáme.
To je ten druhý pakt, o kterém v listopadu za velké mediální pozornosti Andrej Babiš řekl, že od něj odstupuje. A včera jsme zjistili další skandální věc. Ministr zahraničí Petříček to neoznámil v OSN, že Česká republika ho odmítá. No tak to je, myslím, další zcela skandální záležitost. Takže vláda buď občanům lže, nebo nefunguje. Já to opravdu považuji za pěkný podraz na zájmy českých občanů a na české národní zájmy. Je holým faktem, že SPD tady v podstatě poprvé upozornila na skutečnost, že ty pakty jsou dva. Až na základě toho se premiér Babiš začal o věci zajímat, což také svědčí o neprofesionalitě jeho vlády a zejména jeho ministra zahraničních věcí Petříčka za ČSSD. Jinak se nevyjádří. To znamená, vláda v podstatě odmítá bojovat proti islámskému extremismu. Jsem samozřejmě rád, že to stanovisko bylo aspoň neutrální, to znamená, že nám to vládní koalice nezamítla a že je ochotna diskutovat o tom na půdě Poslanecké sněmovny, ale myslím, že bychom skutečně měli, vážená vládo, vážený pane premiére, přistoupit vážně k těm globálním paktům a k tomu, abychom zabránili nelegální migraci, abychom nastavili ty mechanismy, stejně jako to udělalo Maďarsko a například Spojené státy a některé další země.
Skutečně není skoro slyšet přednášejícího, a to má poměrně výrazný hlas. Dnes jsou pevně zařazené body.
Hezké odpoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Já jsem se pokusil na grémiu získat podporu pro některé naše společné návrhy spolu s kolegou Chvojkou. bod číslo 22, poštovní služby, první čtení, bod číslo 23, vnitřní správa, první čtení, bod číslo 24, Sbírka smluv, první čtení, bod číslo 25, nominační zákon, první čtení, bod číslo 35, nemocenské pojištění, první čtení, ten je tam také vložen nově
Nebo já nevím, kdo bude chodit s tím malířem, který bude inkasovat hotovostní platbu v jednotlivých domácnostech, jestli si fiktivně nechá někdo z Finanční správy vymalovat byt, aby zjistil, zda dostane účtenku s EET nebo ne. Rozumím tomu, co je kontrolní nákup v restauraci nebo obchodě. Ale když zůstanu u těch malířů, tak já nevím, jak bude probíhat kontrolní malování a kdo bude mít to štěstí, že bude mít vymalovaný byt za peníze daňových poplatníků. Jsem si tedy jist, že pokud si daňová správa, nějaký finanční úřad, objedná malování, tak jsem si jist, že tam ta faktura bude v pořádku. To, co zatím Ministerstvo financí publikovalo, není metodika, ale karikatura metodiky. A já volám po seriózní debatě. Kdo se pohybuje mezi těmi, kterým hrozí třetí a čtvrtá vlna, tak sdílí jejich obavy z toho, že dostanou další byrokratickou povinnost. A my těm číslům nevěříme. Vláda se domnívá, že to je plus, opozice se domnívá, že je to jedna velká nula.
Prosím, máte slovo.
Myslím, že už toho zdržování bylo dneska dost.
Pan předseda Faltýnek s faktickou poznámkou. Zazněl procedurální návrh. Slyším žádost o odhlášení. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Je to tak? Ano. Zahajuji hlasování.
Andrej Babiš na té vládě samozřejmě musel sedět. Pan ministr vnitra nám přečetl usnesení vlády, jak rozhodla vláda, a pan Andrej Babiš u toho samozřejmě musel být.
Prvním krokem bylo, že zástupce České republiky nebyl přítomen na konferenci v Marrákeši, což jsme i my notifikovali u OSN v New Yorku. Otázka "zdrží se, či nezdrží" byla projednána v pondělí na vládě. Obě dvě varianty by vedly ke stejnému výsledku, že Česká republika nebude účastna tohoto kompaktu. Vláda se nakonec rozhodla hlasovat proti kompaktu a na základě toho byl také dnes ráno odeslán jasný pokyn naší velvyslankyni při OSN tak, aby i tuto pozici notifikovala. Toť ke globálnímu kompaktu o migraci. A jestliže zde hovoří někteří poslanci o jakýchsi kvótách, tak opravdu toto v tomto kompaktu není. Není tam žádný globální mechanismus přesidlování.
Já si myslím, že si to zaslouží diskusi. A je pro nás nepřijatelné, aby Ministerstvo dopravy nechalo zajít celou tuto věc do situace, která opravdu hrozí katastrofou. Ostatně kolega hejtman Jiří Běhounek by o tom mohl vyprávět, myslím si, že velmi dlouho.
Ano, pan ministr to potvrdil. Skutečně je pravdou, že zároveň pan předseda vlády Andrej Babiš včera neříkal pravdu na serveru novinky.cz , kde říkal, že je proti tomu, aby Česká republika podpořila globální pakt o uprchlících. Tam říkal, že je proti tomu. Takže pan premiér Andrej Babiš lhal v rozhovoru na novinkách. A je potřeba, aby to všichni slyšeli. Proč ho vláda podporuje? Tak to je tedy otřesná záležitost. Radši věřím tomu maďarskému. Dále - cituji - nabízí mezinárodní rozšiřování podpory anebo aktivace opatření pro spravedlivější a předvídatelnější sdílení zátěže a odpovědnosti. A v neposlední řadě tento kompakt má ambici usilovat o to, aby reakce na pohyby uprchlíků po celou dobu zohledňovaly otázky genderu, věku a různorodosti. A my mu tady citujeme. Tak tomu tedy nerozumím. Ale pan ministr odešel.
Jak jsem říkal, tak jsme ještě nehlasovali o všech návrzích na změnu programu schůze, které zazněly a které jsou hlasovatelné. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Koláříka. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Návrh paní poslankyně Majerové Zahradníkové nemůžeme hlasovat, protože bylo podáno veto poslaneckých klubů ČSSD a hnutí ANO. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Dalším návrhem je návrh pana poslance Grebeníčka. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Tím jsme se vyrovnali se všemi návrhy na změnu programu schůze. Já se pro jistotu ptám, jestli někdo ještě měl nějaký návrh, který jsme snad zapomněli hlasovat. Není tomu tak.
Já bych jenom k tomu poslednímu vetu.
Mohu tu listinu dát k dispozici. Určitě má na to pan místopředseda právo, pokud na tom trvá. Pan předseda Bartošek. Já jsem přesvědčen, že přesto, že to není obvyklé, a doufám, že se to nestane úplnou praxí, tak Poslanecká sněmovna má právo znát jména poslanců, kteří vyslovili veto. Já nemám žádný důvod, proč bych vás s nimi neseznámil. Snad z toho nebude někdo vyvozovat nějaký špatný úmysl.
Paní a pánové, přeji hezký dobrý den.
Nicméně opakovaně se nám tady stává, že ačkoliv je ten návrh, sněmovní tisk 50, registr smluv, zařazen na program jednání, tak se k němu nikdy nedostaneme, protože před ním jsou body, u kterých je velmi dlouhá rozprava. Takže já si dovoluji dát ještě dodatečný návrh.
V tuto chvíli jsem dal prostor všem, kteří se přihlásili s přednostním právem.
Děkuji, pane předsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Co mě k tomu vede. Podle zmíněného článku Celní správa žádala Ministerstvo obrany o poskytnutí vojáků k sledování v rámci probíhajícího trestního řízení s odůvodněním: Cílem sledování zájmových osob a objektů je zjistit informace, které povedou k ustanovení osob, jež se na trestné činnosti ve formě organizátorství podílejí či přímo trestnou činnost řídí.
Poprosím o klid i v řadách členů vlády.
Pokud tedy byla použita armáda na sledování civilního obyvatelstva - dámy a pánové, slyšíte dobře -, měl by o tomto zákonodárný sbor vědět. Nejen že zde stojíme před otázkou legality takového nasazení, ale jedná se zároveň o principiální věc nasazování armády na našem území v rámci trestního řízení, které má být vydáváno za pouhé cvičení. Takové jednání je naprosto skandální a vláda by nám měla takové konání vysvětlit.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, již několikátý měsíc se snažím o pevné zařazení a projednání bodu číslo 192 a to je kontrola usnesení číslo 66 ve věci platu učitelů. Rád bych vás požádal o pevné zařazení i tentokrát. Proto navrhuji, abychom ho zařadili na dnešní jednání po již zařazených bodech. Jedná se o dvě části tohoto usnesení, které je dobré projednat, a to je, že Poslanecká sněmovna takřka jednotně schválila a doporučila vládě, aby se zvýšily platy učitelů již od 1. září. Měli bychom trvat na tom, aby nám vláda dala nějakou informaci o tom, proč se tak nestalo. A tedy, buď trváme na svém původním usnesení, nebo ho revokujeme a netrváme na něm. A pevně věřím, že i vládní poslanci podpoří to, aby se projednala kontrola tohoto usnesení ještě před projednáváním rozpočtu.
A my jsme v situaci, že se to neděje, že tu premiér říká něco jiného než ministr zahraničí v jednom týdnu, a dokonce že premiér říká, že se o postoji ministra zahraničí dozvěděl, a teď cituji, od kolegů premiérů při nějakém jednání na evropské úrovni. Dámy a pánové, kde to jsme? My jsme si v České republice možná zvykli na všechno. Ale tohle pro zahraniční partnery, pro zahraniční diplomaty, pro lidi, kteří jsou odpovědní za zahraniční politiku v jiných zemích, to vypadá pouze směšně, diletantsky a amatérsky. Takovouto zahraniční politiku nemůžeme mít. A já využívám této příležitosti, abych vyzval premiéra, vyzval vládu, vyzval koaliční partnery této vlády, aby sjednotili zahraniční politiku a nadále nepoškozovali zájmy České republiky.
Ještě jednou, vážené poslankyně, vážení poslanci. Když to dnes poslouchám, tak mám tři důvody zde vystoupit ještě jednou. První důvod je koncepce zahraniční politiky. Ministerstvo zahraničí se zdržuje. Premiér je proti. Vláda je pro. Každé absolutně rozdílné. A on tady není. A třetí důvod je, že o tom vláda nechce diskutovat. Takže mi dovolte, abychom se mohli poradit tady o té věci. Dovolte mi požádat o hodinu na poradu poslaneckého klubu hnutí SPD.
Tedy této žádosti bezprostředně vyhovím.
Kdo je proti? Děkuji vám. Teď tedy máme možnost hlasovat o tom, aby tento bod číslo 13 byl po bodu 35, to znamená po nemocenském pojištění, první čtení. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Zařadili jsme bod číslo 13 za bod číslo 35 dnešního jednání. Teď tedy se hlásí s přednostním právem pan předseda Radim Fiala. Děkuji panu poslanci Radimu Fialovi. Kdo je proti? Návrh byl přijat a bod číslo 34 byl vyřazen z této schůze. Kdo je proti? Děkuji vám.
Jenom krátce k tomu hlasování. Jestli jste si dobře uvědomili, o čem jsme hlasovali.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Je před námi...
Nevím, jestli budeme debatovat v kuloárech, nebo kde?
Děkuji za slovo. Ten logický rozpor, na který tady upozornil pan předseda Stanjura, lze asi velmi snadno vysvětlit.
Děkuji. Já tomu rozumím a respektuji rozhodnutí sněmovny i veta. Pravda je, že kdo by čekal na dálnici v půlce prosince sníh, že? Já tomu rozumím. Je to pohrdání občany České republiky, protože jsme se mohli dozvědět, jaké budou učiněny nápravy, co se stane... To přece nemá být o tom, že ministr dopravy tady bude mít sólo a monolog. To mělo být o mimořádném bodu a o možnosti poslanců se k tomu vyjádřit. Osobně to vnímám jako neúctu k občanům. Protože jděte to vysvětlovat těm, co na dálnici zůstali. Jděte to vysvětlovat těm dětem, které zůstaly na dálnici v autobuse několik hodin, více jak deset hodin.
Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Nyní pokračujeme v rozpravě k pořadu schůze.
Navrhnu ho tedy trošku v jiném znění. Chceme dát jako SPD ještě jednou prostor vládě, aby se zamyslela nad tím, že bychom to přeci jenom měli tady projednat. Konkrétně zahrnuje mechanismy pro účinnější, předvídatelnější a spravedlivější mezinárodní reakci na situaci vyznačující se velkým množstvím uprchlíků. Tento pakt navíc staví návratovou politiku pouze na bázi dobrovolných repatriací, a to i pro země původu uprchlíků. A v neposlední řadě tento kompakt má ambici usilovat o to, aby reakce na pohyby uprchlíků po celou dobu zohledňovaly otázky genderu, věku a různorodosti. Takže má v sobě i podobné věci, které obsahuje Istanbulská smlouva. Pokud jste si mysleli, že Andrej Babiš bojuje proti masové imigraci, tak snad vás uvedená fakta vyvedla z omylu.
Důvod je prostý.
Dobré odpoledne.